Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Ženíšek. Bod číslo 129, korespondenční volba, 4. 5. po třetích čteních a po pevně zařazených bodech. Návrh nebyl přijat.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 44. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dále se omlouvají tito členové vlády: Richard Brabec z důvodu zahraniční cesty, Marian Jurečka z pracovních důvodů, Michaela Marksová z důvodu zahraniční cesty, Svatopluk Němeček z důvodu zahraniční cesty, Robert Pelikán z důvodu zahraniční cesty, Martin Stropnický z pracovních důvodů, Kateřina Valachová z pracovních důvodů a Lubomír Zaorálek do 11 hodin ze zdravotních důvodů. Dále oznamuji, že dnes bude s náhradní kartou číslo 3 hlasovat pan poslanec Tejc. Jako první se hlásí pan poslanec Laudát. Žádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení, aby bylo dobře rozumět.
Dobré ráno, dámy a pánové, my jsme si minulý týden - mluvím za TOP 09 - nechali udělat statistiku, jak funguje tato Poslanecká sněmovna v tomto volebním období. Při projednávání návrhu pořadu schůze na jednotlivé týdny na politických grémiích Sněmovny už prakticky delší dobu vymizela jakákoliv snaha ze strany většinové koalice zařazovat body opozice. Včera jsme dostali jakýsi nejasný, mlhavý příslib po několika měsících... Už jenom historicky můžeme vzpomínat na jednu schůzi v období Nečasovy vlády, kdy tehdejší předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová řekla, že byly vyčerpány všechny body programu schůze, a schůze byla předčasně ukončena, protože již nebylo co projednávat z toho, co bylo v celém zásobníku programu.
To bylo moje stanovisko. Jestliže jsem nechal přečíst výsledky tajných voleb, vy to považujete za porušení mých povinností, prosím, máte na to právo. Budeme hlasovat o tom, jestli Sněmovna přijímá námitku proti postupu předsedajícího, a to v hlasování číslo 294, které zahájím, až vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Námitka byla přijata. A jestli jsem správně vnímal návrh pana předsedy klubu ODS, tak po bodu 54 budeme dohlasovávat jednotlivé pozměňovací návrhy programu této schůze.
Tam jste od toho, abyste schůzi řídili. Já se důrazně ohrazuji proti tomu, že tady někdo dělal obstrukce. A k tomu ještě svítí zástupce hnutí Úsvit. Nebo si musíme myslet, že vaše návrhy, které říkáte, myslíte jen tak na oko a že vlastně o nic nejde. My to jako pěnu pro média neděláme.
Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi za vyjádření jeho názoru. Ještě budu konstatovat došlou omluvu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já si myslím, že tady došlo k nějakému nepochopení. Byla to součást našeho volebního programu, tak se na nás nikdo nemůže zlobit, že nemáme žádnou velkou radost z toho, že tento zákon nebyl projednán. My jsme to... do toho jsme se nezapojovali, ale mrzí nás, že ten zákon nebyl projednán.
Děkuji panu poslanci Lankovi za vyjádření jeho názoru. Vlastní názor vyjádřit nemohu, protože nemám nikoho, kdo by mě vystřídal v řízení schůze. Takže budeme pokračovat bodem číslo Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Cílem předkládaného návrhu zákona je adaptace právního řádu České republiky na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a o službách, které vytvářejí důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, konkrétně na tu část nařízení, která se týká služeb, které vytvářejí důvěru. Navrhovaný zákon zaujímá ve vztahu k nařízení minimalistický přístup. V zákoně je tak upraveno pouze to, co nařízení nechává na úpravu vnitrostátním právním řádem. Úprava obsažená v navrhovaném zákoně proto zejména stanoví některé postupy poskytovatelů služeb vytvářející důvěru a požadavky na služby vytvářející důvěru. Navrhovaný zákon rovněž stanovuje orgán dohledu nad poskytovateli služeb vytvářejících důvěru, kterým bude s ohledem na svou dosavadní působnost v oblasti elektronického podpisu Ministerstvo vnitra, a dále sankce za jednání v rozporu s tímto nařízením. Děkuji vám za pozornost.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce byl dne 30. března 2016 schválen vládou a následně byl zaslán Poslanecké sněmovně. Organizační výbor navrhl jako garanční výbor výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Jak už uvedl pan ministr, vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce navazuje na přímo použitelný právní předpis Evropské unie, na nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Toto nařízení mimo jiné stanovuje pravidla pro poskytování služeb vytvářejících důvěru, zakotvuje právní rámec pro elektronické podpisy, elektronické pečetě, elektronická časová razítka, elektronické dokumenty, služby elektronického doporučeného doručování a dále certifikační služby pro autentizaci internetových stránek. Cílem vládního návrhu zákona je adaptace národního právního řádu na dané nařízení. Vládní návrh zákona tak obsahuje pouze právní úpravu, která je nařízením ponechána na úpravě jednotlivých členských států. Zároveň se odstraňují duplicity tuzemské právní úpravy s nařízením, které by vznikly v případě nezrušení současné právní úpravy v oblasti elektronického podepisování. V této souvislosti připomínám, že neprovedení adaptace národního právního řádu na uvedené nařízení by mohlo být Evropskou komisí považováno za nesplnění povinnosti vyplývající České republice z práva Evropské unie.
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové jako zpravodajce. A nyní máme otevřenu rozpravu. Není tomu tak. Tak to se omlouvám, odmažu. Ale v rozpravě je první přihlášený pan poslanec Jan Klán, připraví se pan kolega Bendl.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k tomuto návrhu zákona. Já budu mít na pana ministra několik otázek. Mě jenom trochu zaráží, že to tady máme opět až za dva roky.
Počet zákonů, které uvízly v prvém čtení, bylo to děláno k minulému týdnu, bylo 88 návrhů. Z 51 tisků, o kterých mluvím, kdy se jednalo o poslanecké aktivity, tak v roce 2013 nebyl předložen žádný. Dámy a pánové, proto jsme se dneska rozhodli po včerejším - z mého pohledu velmi nešťastném - chování, ke kterému jsem neviděl po naší toleranci na grémiu žádný důvod předsedy klubu sociální demokracie, že znovu upozorníme, které důležité body jsou neprojednány, které nechcete zařadit v projednatelných časech. Děkuji vám za pozornost a trpělivost.
Než udělím slovo dalšímu přihlášenému, načtu omluvu. Dále je s přednostním právem přihlášený pan předseda Stanjura.
Naprostá většina z nich se týká nekonfliktních bodů. Myslím, že bychom se s tím měli co nejrychleji vypořádat. Variantně ve čtvrtek 5. května po písemných interpelacích jako první bod.
Dobře, děkuji.
Takže hezky zvolna.
Význam rejstříku má sankční charakter, kdy takový podnikatel je de facto diskvalifikován z jakéhokoli trhu, byť by nadále provozoval svou aktivitu mimo oblast bezpečnostních služeb. Takový subjekt bude zcela znevýhodněn oproti konkurenci, byť pro daný sektor podnikání informace zjištěné v licenčním řízení nebudou jakkoli relevantní. Smysl této ojedinělé evidence mi, pane ministře, uniká. Návrh zákona je jistě dobrým příslibem pro vytvoření potřebného legislativního rámce pro tento segment trhu, nicméně s ohledem na množství subjektů, ať už fyzických, či právnických, a míru zásahu do jejich práv je podle mého názoru třeba při projednání návrhu zákona postupovat tak, aby přijatá úprava nového zákona o bezpečnostní činnosti byla skutečně kvalitním právním předpisem zvyšujícím úroveň bezpečnostních služeb a nevyžádala si v krátké době další překotné koncepční změny na úkor svých adresátů. Z tohoto důvodu si, vážené kolegyně a kolegové, dovolím navrhnout prodloužení lhůty o 30 dnů. V případě, že by pan ministr jako předkladatel nesouhlasil s tímto prodloužením, navrhuji prodloužení lhůty podle jednacího řádu o 20 dnů.
Děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo.
Tento zákon má upravit podmínky podnikání a vstup subjektů na trh, který není nijak malý. Tyto subjekty mezi sebou dlouhodobě soupeří hlavně cenou a my se jim ostatně nemůžeme příliš divit. V obou těchto případech byla cena zvolena jako klíčový hodnoticí parametr a vítězné nabídky představují přibližnou hodinovou sazbu na jednoho pracovníka v některých případech kolem 85 korun. Jak se tedy firmy dostávají na tyto ceny? Mnoho bezpečnostních agentur zaměstnává osoby se zdravotním postižením, a mají tedy nárok na příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Velice krátce k vystoupení předřečníka. Já si naopak myslím, že zákon je potřeba schválit v prvním čtení, dostat ho do odborných výborů a tam se skutečně věnovat jednotlivým parametrům toho zákona. Takhle se na to budu dívat, takhle budu k tomu zákonu přistupovat. Nicméně apeluji na vás, abyste odhlasovali jeho postoupení v prvním čtení.
Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Klučku. Prosím, máte slovo.
Velmi prosím, a je to v souladu s tím, co říkal přede mnou kolega Chalupa, pojďme na něm pracovat a jednat ve výborech.
Chtěl bych jenom krátce připomenout, že důvodem pro tuto novelu je vlastně mezidobí, vstup řady jiných právních norem, jako je třeba občanský zákoník, kontrolní řád, zákon o obchodních korporacích.
Já děkuji, pane poslanče. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Karamazova. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Já děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Je to zákon, který zásadním způsobem... Tento návrh je změna, která zásadním způsobem by měla změnit volby do hlavního města. To je věc, která zasahuje do mnoha aspektů. Je to tedy zákon, který potřebujeme vědět co nejdřív, kdy to bude, protože se to stále odkládá, ten zákon se pořád odsouvá.
Nyní tedy bod číslo 208 - Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena tzv. velké mediální rady, Rady pro rozhlasové, televizní vysílání. Ve druhém kole spolu bojovali kandidáti Milan Bouška a Jan Mrzena. A ani jeden, bylo to 27. ledna 2016, neobdržel dostatečný počet hlasů. Takže prosím o chvíli trpělivosti. Usnesení číslo 127 je v tomto znění: Volební komise Poslanecké sněmovny Parlamentu pověřuje předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu Návrhy jsou: Milan Bouška, navržen ODS, Jan Mrzena, navržen KDU-ČSL, a František Vostál, navržen sociální demokracií; Nyní vás prosím, pane předsedo, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům i ke způsobu hlasování.
Tak já otevírám rozpravu. Není tomu tak. Hlasování pořadové číslo 292, z přítomných 141 poslance, pro 118, proti nikdo. Tajná volba byla schválena. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
V posledním bodu 209 také děkuji za slovo. A stručné odůvodnění. Je tam možné i opětovné zvolení. Všechny materiály jsme předali z volební komise i předsedům poslaneckých klubů a samotná nominace pana ministra byla na volební komisi projednána a přijata v usnesení číslo 128, které je vám také k dispozici. Volební komise pověřuje svého předsedu Martina Kolovratníka, aby seznámil Sněmovnu Nyní, pane předsedající, prosím stejně jako v předchozím bodu, abyste otevřel rozpravu k navržené kandidátce a ke způsobu volby.
Otevírám rozpravu. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Děkuji vám. Návrh byl přijat. A o bodech 207, 208, 209 budeme v tajné volbě rozhodovat. Pane předsedo, jaký čas vymezíte pro hlasování? A v tom případě já na 13. hodinu svolávám organizační výbor podle pozvánky s tím, že požádám členy organizačního výboru, aby uplatnili své právo přednosti, aby se včas dostavili na organizační výbor po hlasování. Takže zbytek se bude dohlasovávat po pevně zařazených bodech.
Přesto si myslím, že bychom si měli udržet nějaká pravidla pro alespoň nějaký prostor, který bude vyhrazen práci opozičních poslanců, protože i naše návrhy mají svou váhu a my máme právo a povinnost zastupovat své voliče. V tomto případě se navíc jedná o návrh zákona, který vznikl z iniciativy města Karlovy Vary, ale i dalších měst, jako je Praha, Hradec Králové, Přerov, Havířov, Děčín, Jihlava a Mariánské Lázně, a tento návrh zákona podporuje i Svaz měst a obcí. Měl by totiž vyřešit otázku cizojazyčných nápisů, kdy je naprosto zřejmé, že v některých městech tyto nápisy a názvy jednotlivých obchodů, služeb zcela převažují nad českými nápisy. Ale je potřeba obcím, kterých se to opravdu týká, tuto možnost, tento prostor dát. Děkuji vám za pozornost.
Já děkuji, paní poslankyně. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Radima Holečka.
Vážená paní předsedající, vážené torzo vlády, vážené torzo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové. Jedná se o nepříjemné téma. Je to návrh zákona hlavního města Prahy. To je nepříjemné téma, které se nám tu vine jako červená nit. Ale já si myslím, že i do takovýchto kyselých jablíček je potřeba někdy kousnout. Hned v úvodu říkám, že já jsem zásadně proti. Klade si za cíl komplexně upravit problematiku prostituce v České republice. Vedle přístupu aboličního a represivního představuje reglementační přístup jeden z možných právních pohledů na fenomén prostituce. Důvodová zpráva návrhu hovoří o komplexní regulaci prostituce. Já za sebe říkám, že takový zákon nemohu v žádném případě podpořit, protože naprosto pošlapává principy ochrany osobnosti a přirozených práv. Porušuje se desátý článek Listiny základních práv a svobod, kde má člověk právo na zachování své lidské důstojnosti, dobré pověsti a není možno zasahovat do soukromého života. Jako předseda podvýboru pro ochranu soukromí nemůžu dopustit, aby se vytvořil registr prostitutek, protože je zde velká možnost úniku dat, kde se můžou zveřejnit osobní údaje, fotografie dané prostitutky. Dále je velký problém nesystémovost tohoto návrhu zákona. Další věc. U prostitutek nebude motivace se registrovat, protože se budou bát společenské stigmatizace. Navrhuji zítra jako první bod po písemných interpelacích.
Prosím, máte slovo.
Mám připravené čtyři návrhy na změnu pořadu naší schůze. Je to vládní návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny, který se nachází ve druhém čtení. Proběhlo první čtení, proběhlo i projednání ve výborech. Tento bod byl již několikrát, myslím že dvakrát, zařazen na náš program. Možná jste si všimli, že před Sněmovnou si postavili svůj petiční stánek aktivisté z hnutí Duha a sbírali podpisy.
Je zde pan poslanec Jiří Koubek? V tom případě odkládám jeho přihlášku a vystoupí pan poslanec Petr Bendl, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Mám na mysli zákon o státních svátcích, který jsme včera, když nám jej vrátil Senát, úspěšně zamítli. To je zákon, který už si vlečeme několik schůzí za sebou. Nebo variantně na úterý 3. 4. zase po pevně stanovených bodech, pokud nebudou, tak jako první bod. Naopak navrhuji vyřadit dva body. Čtvrtletně budou muset všichni posílat na Ministerstvo financí hlášení o tom, jak vypadá jejich finanční situace. A znovu zopakuji: složky státu, státní fondy, příspěvkové organizace, vysoké školy, výzkumné ústavy, kraje jako takové, svazky obcí a podobně budou muset povinně informovat, jak jsou na tom finančně třeba v partnerských projektech. Budou muset podávat zprávy, a podotýkám pod sankcemi, budou muset informovat Ministerstvo financí tyto instituce a podávat hlášení. Budou muset každých čtvrt roku, a některé věci jednou za rok, abych byl objektivní, i když to považuji za absolutní nesmysl, informovat Ministerstvo financí o tom, jaké finanční transakce a závazky tam probíhají. Velmi podotýkám, že se to týká samosprávných subjektů. Rozhodně k ničemu takovému nepotřebujeme další návrh zákona. Je to další byrokracie, další evidence, která nebude k ničemu. Nevím, k čemu takový zákon vlastně by měl vést. A pokud něco Ministerstvu financí není jasné, myslím, že by bylo schopné se na cokoliv dotázat a každý z těch subjektů, které jsem jmenoval, je povinen tu informaci podat. Děkuji za pozornost.
Nyní vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se pan poslanec Václav Votava.
Dovoluji si tento bod navrhnout na středu 4. 5. odpoledne jako druhý bod po pevně zařazených bodech.
Netýká se ničeho tak malého, ale naopak, týká se rodin s dětmi, týká se peněžité pomoci v mateřství. Týká se peněžité pomoci v mateřství, které se lidově říká mateřská a která je vypočítávána v současné době podle určitých pravidel. Mám tam ještě jeden další návrh zákona, ale rozhodla jsem se, že dám přednost tomuto, protože jej považuji opravdu za důležitý a myslím si, že by i pro vás měl být prioritou, protože řada ze stran nejenom ve svých volebních programech, ale i v programovém prohlášení vlády deklaruje svůj zájem. Především jsou to poslanci z KDU-ČSL, poslanci z ČSSD.
Ano, já eviduji tu změnu. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru, připraví se pan poslanec Heger.
Navrhuji tento bod zařadit na úterý 3. 5. letošního roku po již pevně zařazených bodech, ve kterých se mimo jiné budou projednávat v prvních čteních další zdravotnické zákony, a tato novela, kterou navrhuji takto zařadit, patří také do prvních čtení. Návrh byl podáván již v minulém volebním období. Jedná se přitom o návrh, který je podáván napříč politickým spektrem. Z tohoto důvodu, i když, jak říkám, ten návrh není jednoduchý a je svým způsobem kontroverzní, navrhuji, aby byl projednán již konečně v této schůzi , ať projde, nebo bude odmítnut.
Jedná se o druhé čtení. Je mnoho zákonů, které předkládají opoziční politici, a já si myslím, při všem ohledu na práci vlády, rozumím tomu, že vláda má zájem projednávat zákony, naplňovat své programové prohlášení - tak naše mandáty, vážení kolegové, jsou rovné.
Předloha, o které mluvím, byla zamýšlena jako prostředek, který by ztížil některá nesmyslná trestní stíhání, ale nejen trestní stíhání, představitelů územních samosprávných celků. Šlo o reakci na kauzy komunálních politiků, v jejichž případě skutečně zůstával rozum stát. Přestože nic nenasvědčovalo tomu, že by sledovali jiný zájem než zájem jimi spravovaných obcí, dočkali se trestních stíhání, která je pochopitelně poškodila. K těmto větám přidáváme ustanovení, podle kterého porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn, a které by podle našeho názoru nesmyslné popotahování představitelů obcí mohlo vyloučit. O vhodnosti řešení a případných úpravách rádi, a pevně doufám, že podpoříte tento bod, povedeme v prvním a dalších čteních debaty.